Tak buď jsme se na tom všichni shodli, že takhle to bude.
Tak s přednostním právem nejprve pan předseda poslaneckého klubu ODS, po něm pan předseda poslaneckého klubu KSČM.
Já na ty gremiálky chodím, to pak nemá žádný smysl. Byl to ovšem předseda koaličního poslaneckého klubu, který navrhl hlasování po částech. Ale pak je fakt zbytečné... Situace byla jiná, ale je to spíš nepořádek v koalici než souboj koalice versus opozice.
Děkuju. Pan předseda poslaneckého klubu KSČM stahuje svoji přihlášku. Prosím, aby upřesnil, než budeme hlasovat, svůj návrh.
Ten návrh byl myšlen tak, aby se tam zařadily dva body předkladatele ministra financí Babiše. Ale já bych se chtěl, vážení kolegové a kolegyně, vám všem omluvit. Předseda Hamáček i předseda poslaneckého klubu Stanjura měli pravdu v tomto svém vystoupení. Omlouvám se vám všem, já jsem nestihl jít na to grémium a je to moje chyba. A já slibuji vám všem, že se budu snažit, aby se tato situace neopakovala. Ta grémia nejsou zbytečná a tu vaši kritiku beru na sebe, na svoji hlavu.
Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další dva zařazené body, návrh pana poslance Ženíška a návrh pana poslance Blažka byly vetovány, takže o nich hlasovat nebudeme. Jako první budeme projednávat Prosím, aby se slova ujala ministryně spravedlnosti Helena Válková.
Ušetřím váš čas, shrnu jenom to opravdu podstatné. Jak víte, tento vládní návrh byl již tedy projednáván. Takže já se odvolávám i na to, co zde bylo řečeno, co zahraniční výbor doporučil. Prosím vás proto o pozitivní posouzení tohoto vládního návrhu.
Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Je to hlasování číslo 106, přihlášeno 144 poslankyň a poslanců, pro 123, proti žádný. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím tedy druhé čtení této mezinárodní smlouvy.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové. Následující smlouva je mezinárodní smlouvou mezi Českou republikou a Kazachstánem. Kazachstán je republika v rámci bývalého sovětského satelitu. Vzhledem k naprosto neuvěřitelnému prohlášení ministra obrany vlády České republiky, k jehož vysvětlení a závěru jsme se nedobrali, klub TOP 09 se musí velmi vážně zamyslet nad návrhem této smlouvy, a proto žádám o přestávku v délce 70 minut.
A já vyhlašuji přestávku v délce 70 minut.
To může říct vláda jako celek, ta tak nečiní, a může to říct samozřejmě Poslanecká sněmovna jako orgán ústavně nadřazený, kterému se vláda zodpovídá. Proto se domnívám, že ta diskuse je tak důležitá a že nesmíme marnit čas a že ještě dnes musíme té mezinárodní veřejnosti, těm spojencům i těm nespojencům říci, jaký je tedy skutečně názor České republiky, když ani pan předseda Faltýnek si není jistý, jak to tedy vlastně je, když to ten jeho ministr takhle řekl. Nehněvejte se, pane předsedo, ale moje generace v podstatě totožná s vámi, s vaší generací, v tom zase až takový rozdíl nevidí, protože si pamatujeme na to, že termín "dočasný" má v tomto geopolitickém prostoru časový ekvivalent 22 let, což je poměrně hodně, a kdyby to bylo podle vás, tak to trvalo mnohem déle. Já si opravdu nemyslím, že to byla komunistická strana, která urychlila odchod sovětských vojsk dočasně umístěných na území České republiky. Byla to prosím ale sovětská vojska. Tady bychom možná našli jistou paralelu s oním americkým radarem. V tom je totiž ten rozdíl. Tady veřejnost, nebo část veřejnosti, vyjadřovala velký odpor k tomu, aby tady byla umístěna vojenská jednotka americké armády, tedy armády sice spojenecké, ale armády cizí moci. Jednu věc to má samozřejmě společnou. To si dovoluji říct. Ti, kteří měli kopřivku z toho, že by tady byl americký radar a americký voják, jsou ti samí, kteří mají kopřivku z toho, že by tady byla vojska NATO, protože jedno i druhé výrazně komplikuje potenciální možnost, že by sem vstoupila noha ruského vojáka, což je situace, po které pravděpodobně někteří z nás stále zoufale touží, protože vzpomínají, jak je to krásné, když tady ta noha byla. Ptal jste se, pane předsedo KSČM prostřednictvím paní předsedající, která strana měla ve svém programu umístění vojsk NATO na území České republiky. Domnívám se, že žádná. To jsme opravdu na jaře 2010 nevěděli. Na to jsem příliš stár, toho už bych se nedožil. A myslím si, že tahle diskuse v rámci tohoto programu, v rámci diskuse o programu, již nemůže dát dostatečně volný prostor k tomu, abychom se vyjádřili my. To si myslím, že takový signál bychom dát neměli. Proto vás velmi prosím, a to je asi jediná věta, kde souhlasím s panem předsedou Filipem, který říkal: pojďme o tom diskutovat, skutečně zařaďme ten bod, pojďme o něm diskutovat a přijměme usnesení.
Já už budu mít jenom tři krátké poznámky. Pan předseda Filip by si měl přepsat projevy, protože od roku 2010 proběhly ještě jedny parlamentní volby sněmovní. Myslím si, že genderově vyvážené je, když máme stejné nároky na řídícího schůze, ať už je to muž, nebo žena. Váš výrok, že ve 14.31 se nemůže navrhnout nový bod, prostě není pravdivý a neodpovídá jednacímu řádu a přijatému usnesení Poslanecké sněmovny. Vysvětlím proč. Já myslím, že to je genderově vyvážené a že máme mít nároky na všechny stejné. Není to nic osobního. To je taková úžasná věta. Pojďme k normálním věcem. K normálnímu programu. Stejně bych je nepřesvědčil.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já opravdu nevím, o čem podstatnějším bychom měli tady diskutovat, než je bezpečnost České republiky.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Dnešní jednání zahájíme pevně zařazenými body 14, 54, 58, 59, 22, 3 a 21 a poté bychom se věnovali případně dalším bodům dle schváleného pořadu schůze. Prosím vás všechny ostatní, aby se ztišili.
Důvodem je nutná přítomnost paní ministryně.
S přednostním právem se hlásí pan předseda klubu TOP 09, potom tedy pan poslanec Volný. Já mám velké obtíže rozumět řečníkům, co navrhují. Takže pokud by s tím pan předseda Faltýnek souhlasil, tak bychom to zařadili po pevně zařazených bodech, to znamená až po těch senátních. Už jsme si to vyjasnili. Ano.
Pokud to není možné, tak po pevně zařazených dnešních bodech. Děkuji.
Jménem obou dvou opozičních klubů si dovoluji zavetovat zařazení tohoto bodu. To jste si měli, pánové, rozmyslet včera.
Tak, tím je to vyřešeno. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh pana poslance Volného není hlasovatelný, protože proti němu bylo vzneseno veto dvou poslaneckých klubů.
Tak jak dneska ten pojem kvalifikace učitele je definován, tak samozřejmě vytváří celou řadu problémů. Řeknu příklad. Učitel, který je kvalifikován na to, aby učil na střední škole, nemusí být kvalifikován pro výuku na škole základní. Takže i tento problém si myslím, že je potřeba do budoucna řešit.
Děkuji panu poslanci Novotnému.
A to se zdaleka netýká jen této otázky. A hospodařili neodpovědně. A když přišlo to rozhodné datum, tak se častokrát stalo, že ti odpovědní byli poraženi a ti neodpovědní byli vítězi. Stalo se to mnohokrát. Já se teď nechci zamýšlet nad individuálním osudem toho či onoho pedagoga. Možná chápu návrh pana ministra. Jestli vy jim dneska vzkážete: To jste ale pitomí, že jste to vzali vážně, že jste šli do nějaké školy, že jste se vzdělávali, že jste se na to přihlásili! A aby vítězi byli ti, kteří se k pravidlům staví odpovědně, a aby nebyli vítězi ti, kteří se na pravidla vykašlou, protože věří, že pak vždycky přijde nějaký Chládek a zkusí je změkčit. Děkuji za pozornost.
Mám tu dvě faktické poznámky. Nejprve s faktickou poznámkou paní poslankyně Ivana Dobešová, po ní pan poslanec Jeroným Tejc.
Ještě jednou dobré odpoledne. Já si velice vážím toho, že zde zazněla slova, že problémy Ministerstva školství jsou velmi důležité pro celý národ.
Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Tejc, pak s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm pan předseda Mihola.
Děkuji za slovo. Já bych vzpomněl ještě jiný zákon, kde jsme na těch pravidlech, co se týká vzdělání, naopak trvali jako Sněmovna, a jak to poté dopadlo. Tehdy tam byla také povinnost mít pro určité pozice vysokou školu. Řada z těch lidí, kteří si tu školu udělali, si neudělala vzdělání v oboru právo nebo v oboru ekonomickém, které by se jim hodilo třeba pro vyšetřování závažné trestné činnosti, ale tu tam se stali zahradníky, bakaláři, tu tam studovali na podivných fakultách jako v Plzni. A myslím si, že ten efekt nebyl žádný. Byl spíše negativní. Protože místo toho, aby se věnovali své práci, se vzdělávali v oborech jenom proto, aby měli titul, který zákon předpokládal. Na každou věc bychom se měli dívat s rozumem.
Děkuji panu poslanci Tejcovi.
Já se omlouvám panu poslanci Tejcovi, že neumím míchat pedagogy s policisty. Ale rád bych odpověděl paní poslankyni s tím, že má jistě pravdu. Jedná se o několik tisíc pedagogů. A na té druhé misce vah, prosím pěkně, je několik tisíc pedagogů, a je jich víc, kteří své povinnosti vzali vážně. A těm se vysmějeme do obličeje, když tento návrh přijmeme a řekneme: Vy jste ale blbí, že jste své povinnosti vzali vážně. Mohli jste si počkat na Chládkův návrh a nemuseli jste se namáhat. To je takové morální riziko, že před ním varuji a podporuji návrh na zamítnutí.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi. A následuje smršť faktických poznámek: pan poslanec Mihola, pan poslanec Ondráček, pan poslanec Hájek, paní poslankyně Dobešová, paní poslankyně Semelová. Takže nejprve pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL pan poslanec Mihola. Pardon, pokud je to řádná přihláška s přednostním právem, tak po faktických poznámkách. Následuje s faktickou poznámkou pan poslanec Ondráček.
Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, navážu na slova pana ministra Dienstbiera. Jestliže uklízíme, můžeme uklidit hned. Nemusíme čekat, až se bude řešit návrh na zneužívání doplatku na bydlení vládním návrhem. Pokud tento návrh zákona v červenci schválíme, můžeme ušetřit minimálně půl miliardy korun, když vezmeme ten nárůst.
Ptám se, kdo další do rozpravy, protože jinou přihlášku nemám. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.
Já už opravdu nebudu dlouho zdržovat. Jenom chci zopakovat, že nezazněl návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona, ale že zazněl návrh na zkrácení lhůty k projednání ve výborech o 30 dnů, tedy na 30 dnů.
Budeme se proto zabývat pouze návrhem na přikázání výborům k projednání. Ptám se, kdo má jiný návrh na přikázání. Děkuji vám. Z přítomných 156 pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a lhůta k projednání zůstala podle jednacího řádu 60 dnů. Ano, děkuji. Takže to ukončil pan předseda klubu sociální demokracie.
Otázal jsem se na to, jaké by byly důsledky z hlediska jednotlivých vysokých škol.
Nyní otevírám rozpravu. Eviduji zde - pan poslanec Marek Černoch má námitku?
Jenom pro stenozáznam.
Mám zde jednu faktickou poznámku - paní poslankyně Dobešová.
Dobrý podvečer, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. Já podávám návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do příštího termínu řádné schůze.
Dobře. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, budeme hlasovat bezprostředně. Ještě přivolám kolegy zvenku, aby věděli, že se bude hlasovat. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu do dalšího řádného zasedání Poslanecké sněmovny. To znamená, přerušuji projednání tohoto bodu, tak jak bylo navrženo v usnesení. Kolegyně a kolegové, než přistoupíme k projednávání návrhu zákona vráceného Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení těmto senátorům - budeme o tom hlasovat. Je to pan senátor Petr Bratský a pan senátor Jaroslav Sykáček. Ptám se, zda mohu dát hlasovat dohromady o obou jménech, nebo jestli máte někdo námitku. Nevidím námitku. V tom případě dám hlasovat o možnosti vystoupení obou senátorů. Kdo je pro, aby zde bylo umožněno vystoupit těmto senátorům? Přítomných je 140 poslanců, pro bylo 122, proti žádný. Návrh tohoto usnesení byl přijat. Informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byly rozdány do vaší pošty. A konstatuji, že návrh pro vystoupení senátorů jsme vyslovili. Senát vrátil návrh zákona s pozměňujícími návrhy.
I přes dlouhou a emotivní diskusi, ve které vystoupilo kolem 40 řečníků, jste nám náš návrh zamítli a vše spadlo pod stůl. A já se ptám, kdy skončí v naší zemi obchodování s lidskou bídou. Kdy zabráníme tomu, aby státní finanční prostředky, které mají pomoci, se nevynakládaly za nevyhovující bydlení? Kdy zabráníme tomu, aby se na těch nejchudších občanech obohacovali podnikavci, kteří skoupili budovy, nadělali z nich ubytovny a jen kasírují nemalé finanční prostředky? Jak dlouho toto budeme ještě v naší zemi trpět? A znovu se ptám: komu tento stav vyhovuje? Slyšeli jsme v únoru sliby paní ministryně práce a sociálních věcí, ale i pana ministra pro lidská práva. Proto vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, moc prosím, přimlouvám se a žádám o propuštění této senátní novely zákona o hmotné nouzi do druhého čtení. Nebo chcete i nadále podporovat tyto praktiky v naší zemi? Děkuji vám za pozornost.
Tak prosím, abyste si to opravil a příště, až budete zase oprávněně kritizovat vládu, tak abyste věděl, že to bude až v roce 2017, což je vlastně volební rok.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi za dodržení času.
Paní poslankyně tady před chvilkou mluvila o slibech mě samého a paní ministryně Marksové, které údajně nebyly dodrženy. Pokud si dohledáte stenozáznamy z minulých schůzí Poslanecké sněmovny, tak jsme vždy slibovali termíny, že předložíme novelu zákona o hmotné nouzi, které odpovídají legislativnímu plánu vlády. A jak tady paní ministryně Marksová řekla, je novela zákona o hmotné nouzi těsně před dokončením a můžete si být jisti, že do konce měsíce nebo nejpozději začátkem července ji vláda projedná a do Sněmovny pošle. Tedy ty termíny, které jsme slíbili, přesně dodržujeme. Co se týče zákona o sociálním bydlení, tak mě zaujalo vystoupení pana poslance Stanjury. Zajímalo by mě, proč minulé vlády, na kterých se ODS podílela, nebyly za téměř osm let, co zde vládly, schopny předložit vůbec žádný návrh zákona o sociálním bydlení a proč připustily právní stav, kdy je možné takto masivně provozovateli ubytoven zneužívat doplatků na bydlení. My tady uklízíme chlív, který nám tady předchozí vlády zanechaly. Potřebujeme vést dialog nejenom v rámci koalice nebo s dalšími poslaneckými kluby zde v Poslanecké sněmovně, se senátory, ale potřebujeme vést také dialog se zástupci obcí, protože je naprosto zjevné, že efektivní systém sociálního bydlení nelze zavést bez toho, že obce převezmou podstatnou část povinností, které s tím budou souviset. Tento dialog je potřeba vést, a proto samozřejmě postupujeme v logických krocích. Myslím si, že v té debatě bude zřejmé, že vládní návrh je nejkomplexnější a že tu situaci bude řešit nejrozumnějším způsobem.
Nyní faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte čas ke své faktické poznámce. Prosím.
Dobrý podvečer, paní poslankyně a páni poslanci. Já bych jen krátce zareagoval. A k tomu, co tady říkal pan ministr Dienstbier.
Nenašli jsme většinu v této Sněmovně. A jsem velmi rád, že představitelé sociální demokracie, kteří to léta zlehčovali, v této chvíli říkají "ano, je to problém, budeme to řešit".
V tom listopadu už to nestihnou. Dnes je ještě čas.
A není mimo jiné realizovatelný z toho důvodu, že jsou jistá pravidla, která pro tyto věci předepisuje zákon o vysokých školách.
Pan poslanec Kalousek byl přítomen, takže slyšel, co si má prostudovat.